Nedělejte tady ze sebe něco, když jinde jste něco jiného.
Tak teď je otázka, co budeme řešit dál.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před námi hlasování pravděpodobně o nejhorším rozpočtu za posledních 28 let existence České republiky.
Děkuji za ten návrh. Jako procedurální návrh ho dám hlasovat hned. Tedy svolám kolegy do sálu. Takže chvíli počkám, až kolegové dorazí. Prosím přihlaste se znovu svými kartami. Pan předseda chce upřesnit svůj návrh?
Já jsem někde ztratil hlasovací kartu.
Děkuji. Návrh byl přijat. A nyní se vrátíme k rozpravě, kde mám s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru.
Myslím, že se, pane místopředsedo, mýlíte. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil. Nemůže přijít poslanec a říct: já navrhuji, abychom jednali po 19. hodině. To prostě nesplňuje zákonné povinnosti. Takže paní ministryně, jak můžete navrhovat a podporovat zřízení kapitoly - i když je tam nula - instituce, která neexistuje. Takže bychom mohli hlasovat kapitola 363 Ministerstvo hospodářství. Každý z vás si může vymyslet název kapitoly.
Nebudu se věnovat příjmům, protože ani ze strany opozice nezaznělo zpochybnění příjmů, odhadu příjmů. No bodejť by zaznělo, když vychází z makroekonomické predikce, kterou opakovaně za realistickou, což je nejvyšší hodnocení, označil nově vzniklý Výbor pro rozpočtové prognózy. A samozřejmě na základě té makroekonomické predikce se potom provedl odhad těchto příjmů, konzervativní odhad příjmů. Takže se příjmové stránce věnovat nebudu, kromě toho, že se vyjádřím ke složené daňové kvótě, jak o ní hovořil pan poslanec Skopeček. Takže postupně. Zaznívalo tady projídání budoucnosti, zaznívalo tady kupování si voličů, uplácení voličů a podobné jiné výrazy. A já si kladu otázku - není to spíš splacení starých dluhů? Klaďme si otázku, jestli jsme tím i neohrožovali bezpečnost země. Měli jsme sáhnout na navýšení důchodů, neměli jsme zvyšovat důchody o 918 korun v průměru? Měli jsme to udělat? No určitě ne. Měli jsme nefinancovat reformu regionálního školství, kterou schválila Poslanecká sněmovna před posledními parlamentními volbami, jejíž nejvyšší součástí je částka větší než 22 mld. na platy učitelů a na navýšení počtu učitelů o 16 tisíc? Takže to jsme také neměli udělat? Neměli jsme dát dalších asi 7 nebo 8 mld. na investice do školství? A tady se projevují právě ty hrátky s čísly. Slyšeli jsme od pana předsedy Kalouska, že je to méně než v krizových letech. Takže to je ta celá pravda. To nechávám v podstatě stranou. A o opatřeních, která se v té době zvolila, radši pomlčím, protože si je všichni a hodně z nás dobře pamatujeme. Tady bylo srovnáváno Slovensko, Německo. Toto je situace v letošním roce. Stát vybere daně a přerozdělí je podle RUDu a podle dalších transferů, to znamená, zabezpečí příjmy a jako celek hospodaříme v přebytku. A nepoužívejme prosím vás tady laciné věty typu, kdo hospodaří lépe nebo hůře. Všichni hospodaříme, jak nejlépe umíme. A Česká republika bude příští rok na třetím místě. Je na místě lepším než Slovensko a Německo v celkovém přebytku veřejných financí.
Návrh nebyl přijat.
Stejně tak je poměrně těžké motivovat některé diplomaty, aby pracovali v zemích, ve kterých jsou náročné či nebezpečné podmínky, například Afghánistán. Nebo musí ministr zahraničních věcí odebírat některým ambasádám finanční prostředky, to je ta kauza s těmi top ambasádami. Nemá to smysl zde dále rozebírat. Podpora rozvojové a transformační spolupráce je tedy v souladu s našimi bezpečnostními a ekonomickými zájmy. Tady vidíme, že vláda a extremistické strany mají plná ústa toho, jak chtějí pracovat na zmírnění následků ekonomické migrace, ale v praxi pak vidíme, že se to v rozpočtu nijak neprojevuje. Odmítli jsme povinné přerozdělování uprchlíků. Je na tom konsenzus. Slíbili jsme ovšem, že budeme řešit příčiny ekonomické migrace, a to především lokálně a v místech, kde to má největší smysl, v těch inkriminovaných regionech. Ale jak je možné, že se rozpočet České rozvojové agentury dokonce meziročně snižuje? Jak to tedy je? Mluvil jsem zde o organizacích, které se podílí na podpoře dobrých věcí. Nemohu tedy alespoň okrajově nezmínit rozpočet pro české nevládní organizace. To, že se populistický premiér tentokrát tlaku veřejnosti zalekl a od svého úmyslu vycouval, ještě neznamená, že se o to později, vyzbrojen možná trošku chytřejšími argumenty, nepokusí znovu. Nevládní organizace do určité míry suplují roli státu v oblastech, kam stát nemůže nebo nechce zasahovat. Věnují se ochraně přírody, pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí, vzdělávají a rozvíjejí děti a mladé ze sociálně vyloučených rodin nebo pečují o seniory. V mnoha z těchto oblastí stát připustil, že neziskové organizace odvádějí kvalitnější práci za menší náklady, a místo toho, aby se jim snažil konkurovat, jednoduše z našich daní uvolňuje určitý balík peněz, kterými nevládky za jejich činnost kompenzuje, případně dotuje. Nevládky jsou pro efektivní fungování liberálně demokratické země naprosto zásadní. Jejich činnost je důležitá a jejich služby prováděné efektivně, s daleko menším objemem peněz, než kdyby podobné aktivity dělal stát. Proto nemohu dost toto dostatečně zdůraznit. Na rozpočet pro neziskové organizace se nesmí sahat a jakékoli myšlenky na jeho krácení by si měli všichni populističtí kolegové jednou navždy vytřepat z hlavy. A nyní si dovolím dvě stručné poznámky k obraně. Je potřeba zorganizovat školení, nabrat kvalitní pracovníky. Musíme se na to opravdu zaměřit, protože pokud to neuděláme, tak nás to velice brzy doběhne. Již nyní máme vyhekované Ministerstvo zahraničních věcí. Ty pokusy jsou neustálé. A kdokoli bude říkat něco jiného, tak se těžce plete. Nejzásadnější problém ve financování armády dnes leží v tom, že armáda má neustále problém peníze, které dostane vyčleněné z rozpočtu, alokovat. My bychom měli přijít s tím, že vytvoříme finanční víceletý rámec, kdy armáda dostane garantovány finanční prostředky, které může v libovolném roce vynaložit. Současný systém jí to nedovoluje. Armáda neví, kolik bude mít peněz například za tři roky. Potom je naprosto nemožné jakkoli plánovat nákupy složitějších projektů. Nejsložitější, nejkomplexnější, ale také nejdražší akvizice. Na závěr bych si tedy dovolil říct, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale především veřejnou deklarací toho, jaké má vláda pro následující rok s naší zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které naopak za důležité nepovažuje. My Piráti navrhujeme alternativu, která ozdraví naši domácí i zahraniční politickou scénu.
Pan ministr Jan Kněžínek se omlouvá od 14.30 z důvodu účasti na jednání Senátu. Máte vaše dvě minuty, prosím.
Dobré odpoledne. Teď se tady na mě trošičku kolega hněvá, asi řekne něco obdobného, ale víte, já jsem měl šanci pročíst si pražský rozpočet, který předložil pan primátor Hřib z Pirátů. Minulá koalice v Praze splatila 8 miliard nad rámec všeho. Tady je jen běžná obsluha dluhové služby. Neučte nás, co sami neděláte.
Nyní vyzývám pana poslance Jiřího Kobzu. Následně se připraví pan poslanec Nacher.
Děkuji, pane předsedající. Ale bohužel zapomněl říct pár základních faktů, které by tady měly zaznít. V první řadě rozvojová pomoc prováděná prostřednictvím neziskovek financuje také ty neziskovky, jejichž vlastní režie užírá z peněz věnovaných na rozvojovou pomoc poměrně značnou část a prodražuje je. To je první věc. Druhá věc je, že zapomněl také říct, že máme spoustu lidí, kteří jsou tělesně postižení a mají problémy, aby sehnali zaměstnání. Mají problémy sehnat pečovatele, které jim odebraly předchozí reformy sociálního systému. Mají problémy sehnat pomůcky. A chce mi snad kolega od Pirátů tvrdit, že podpora gruzínských včelařů nebo bosenských mlékařů je důležitější než podpora našich tělesně postižených?
Pirátská strana to má zrcadlově, opačně, ta je tady v opozici, v Praze v koalici. Kromě té dluhové služby.
Takže já zahajuji hlasování. Ti, co souhlasí s nehlasovatelností. Kdo je proti nehlasovatelnosti? Já vám děkuji. A nevypadá to, že by se někdo chystal vznést námitku k mikrofonu, takže prosím, pokračujeme.
Ano.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím další návrh. V hlasování číslo 137 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 194, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jenom upřesním, že se jedná o nárůst prostředků na platy zaměstnanců o 6 % a navýšení platů o 500 Kč za zaměstnance, což je doporučení na navýšení tarifů, abychom věděli, o čem hlasujeme.
Ano. Dobře. Takže já zahajuji nové hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Ano.
Já vám děkuji. Děkuji. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Pan předseda Kalousek s technickou.
Nejedná. Tohle je naprosto nefér. Z mého pohledu téměř nehlasovatelný návrh. Je to přesunutí z mandatorních výdajů do fakultativních výdajů. Z mého pohledu je to prostě podvod. Nehlasovatelný podvod.
Pane předsedo, já bych uvítal, kdybyste tyto návrhy nehlasovatelnosti přednášel dříve, a nevím, jestli se s tím teď mám vyrovnat jako s nějakou námitkou, nebo to nechat hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím další návrhy. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.
Mám dva body. Ten první bod je vyjádření ke střednědobému výhledu. Tou první rovinou je, že vláda, byť předpokládá dobrý ekonomický růst v následujících třech letech, což je velmi odvážný předpoklad, tak nepředpokládá žádné tzv. fiskální úsilí ke konsolidaci veřejných rozpočtů. To se můžeme podívat, koneckonců je to vidět i z fiskálních i ze strukturálních deficitů. A ono je to jedno, protože se nedomnívám, že v následujících dvou letech to takhle bude. To první je mimořádně nezodpovědné, to druhé je hazard. Proto nelze s něčím takovým souhlasit a pevně doufám, že vám to budu moci za rok nebo za dva připomenout. Ale obávám se, že to nebudu moct říct, že za dva roky tady budeme spolu v úplně jiné situaci. Je to školní cvičení, je to něco, za co bych vyhodil studenta z prvního ročníku. Skoro bych řekl, že je velmi nedůstojné o tom hlasovat. To je poznámka číslo jedna. Ale ten návrh se týkal toho bodu návrhu zákona o státním rozpočtu.
Ale toto není zákon, to je návrh výhledu státního rozpočtu, a stejně tak i body 116, 117, 118 a 119 nejsou zákony a jednací doba je do 21 hodin podle zákona o jednacím řádu, takže předpokládám, že tyto rozpočtové věci budeme moci dojednat. Já chápu, že se hlásíte s přednostním právem, ale přednostní právo má i pan předseda klubu pirátské strany, a jestli vám dá přednost, tak já vám slovo udělím.
Chci vám jenom složit poklonu, pane předsedající. Chtěl jsem vás zmást, nepovedlo se mi to.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl ještě ohlédnout za jednou záležitostí, kterou jsme probírali v zákoně o státním rozpočtu. Bohužel tedy hnutí ANO se postavilo proti tomuto volebnímu slibu a hlasovalo proti tomu, opět zablokovalo ten rozklikávací rozpočet, tak jako při minulém schvalování, kdy jsme to navrhovali. Tehdy vadilo, že tam byl termín šest měsíců na implementaci. Jak víme, za rok se na Ministerstvu financí vůbec nic nestalo ve věci rozklikávacího rozpočtu, nikam se to neposunulo. Teď jsme to dali bez jakéhokoliv termínu, opět to neprošlo. Říká se tomu otevřená data. Přezdívá se jim také nové nerostné bohatství 21. století. Podepsán pod tím není nikdo jiný než náš předseda vlády Andrej Babiš, je to v té knížce O čem sním, když náhodou spím. My to tady kritizujeme, že se to neděje, dáváme protinávrhy, ale ANO to vždycky zablokuje. Takže mě opravdu mrzí, že za pět let se na Ministerstvu financí nepodařilo posunout ten rozklikávací rozpočet. Pokud to bude potřeba, jsme připraveni v tom pomoci.
Děkuji panu předsedovi klubu pirátské strany Jakubu Michálkovi. S přednostním právem ještě paní ministryně financí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže to, co tady teď říkáte, prostě není pravda. To by musely dělat jednotlivé kapitoly. A dnes jsem dostala na mobil vzorek, že to tak bude. Prostě to, co vy požadujete, to by byl obrovský systém, který by stál zase miliardy a svým způsobem nemá smysl. Ale sledovat to budeme a ten systém v podstatě do konce roku bude v pilotu a začátkem roku bude funkční.
Jedná se o bod 145 - Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, bod 146 - Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bod 147 - Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Také se jedná o bod 148 - Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.
Já vás seznámím s výsledky volebních bodů. A teď konkrétně k jednotlivým volbám. Kvorum nutné pro zvolení bylo 92 hlasů. Jak jsem avizoval, volba v tomto smyslu tedy nebyla úspěšná, zvolen nebyl nikdo. Do druhého kola je to jedno místo, takže postupují oba dva kandidáti. Další bod je Tady jsou ta čísla stejná. To znamená, 183 hlasovacích lístků vydáno a 182 odevzdáno. Jan Kravka získal 18 hlasů, Vadim Petrov 76 hlasů, Milada Richterová 29 hlasů a Olga Ulrichová 25 hlasů. Je to volba tajná, dvoukolová. Třetí volba. Opět 183 lístků vydáno, 182 odevzdáno, jeden neodevzdaný. Pavel Boštík získal 25 hlasů, Robert Čep 77 hlasů, František Hrdlička 2 hlasy a Hana Vykopalová 31 hlasů. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem. Tady bylo vydáno i odevzdáno 183 hlasovacích lístků a výsledky jsou následující. Zdeněk Bárta získal 15 hlasů, Lukáš Jelínek 87, Pavel Kugler 35, Jiří Padevět 59 hlasů a Mikuláš Pešta 29 hlasů.